Mimochodem příjmy rodičů, příjmy rodin s dětmi jsou nižší nejenom než příjmy rodin bezdětných, ale jsou i nižší na hlavu než příjmy seniorských domácností. Na tom znova chci ukázat, že opravdu je to zásadní téma veřejné politiky - zajistit péči o malé děti. A mě zajímá, jak se ministerstvo vypořádává s tím, že zavedením té věkové hranice omezuje reálnou dostupnost a funkčnost právě pro rodiče. Protože prostě jsou velká města, kde bohužel to je jediná cesta, jak určitou nabídku zachovat. Já bych si také přála, abychom měli tak vysoké státní příspěvky, že by mohl být zachován strop, ale opravdu si bohužel nejsem jista tím, že se to podaří této vládě udělat, že tomu dá takovou prioritu, a proto mně přijde bezpečnější zrušit zastropování. Znova zdůrazním, už to tady zaznělo, jde o neziskové organizace, které jsou velmi důsledně kontrolovány. Tam není možné jakékoliv peníze jakkoliv vyvést. Já se prostě bojím toho, že zbytečně půjdou úspory na úkor kvality, a nebude se to týkat zdaleka všech. Na mnoha místech se s tím zastropováním financí popasují a zvládnou to, ale v těch největších městech to reálně hrozí. Takže bez nějakých záruk, že dojde k dostatečnému státnímu příspěvku, není možné to stropování zavést. Ten navrhuje zrušit zastropování příspěvku od rodičů dětí, které navštěvují jesle, které nejsou zřízeny státem, samosprávnými celky a jimi ovládanými osobami, a pro ostatní by byla ta maximální výše tím nařízením vlády. Má to ten háček, že těchto obcemi zřizovaných dětských skupin přímo je málo. A přijde nám logické, ať prostě jedna agenda je vedena na jednom místě, je tam jedna jasná odpovědnost a ať lékaři mají tu možnost i po pozměňovacím zákonu, co prošel, kde se vlastně posuzuje individuální stav dítěte, a oni mají tu odpovědnost rozhodnout o vhodnosti očkování vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, tak aby to prostě zůstalo na lékaři a na tom jednom posudku: doporučuji - nedoporučuji přijetí, a ta evidence o provedeném očkování se navíc u malých dětí neustále aktualizuje. Tam pořád nějaká jsou. A to prostě může být, že mělo rýmu, příště měl rýmu sourozenec a bylo riskantní ho očkovat, že by se mohl nakazit, a ve finále se prostě proti nějakému obecnému plánu zpozdilo o půl roku a mohlo by to znamenat nepřijetí do dětské skupiny.
Daňová podpora, protože Česká republika patří k zemím s nejvyššími daňovými podporami na dítě, očividně nestačí, a navíc necílí na nízkopříjmové. Slíbila jsem, že budu stručná, proto vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o podporu tohoto návrhu.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu.
Děkuji za slovo. Takže tady představuji pozměňovací návrh, který je podle mě opravdu jenom technický. Budu velice ráda za zvážení. Tak to je jenom takhle stručný apel a prosba a děkuji za zvážení toho pozměňovacího návrhu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila se stanoviskem klubu SPD a také vám představila pozměňovací návrhy, které za SPD předkládám. Podporujeme i zvýšení samotné částky příspěvku na dítě jako takového, ale oproti vládní předloze preferujeme jeho jinou podobu, která více bonifikuje pracující rodiče.
Já bych si dovolil jenom poznámku a svoji zpravodajskou zprávu bych měl velmi krátkou.
Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Bohužel na nich nebyla shoda ve vládě, tak proto příprava tak dlouho trvala. Důležité je, že se budou pak ještě ty jednotlivé parametry upravovat, a proto vás chci pak také poprosit, aby se oba dva návrhy posunuly do dalšího čtení.
A já se teď chci zeptat, co se vlastně změnilo. Protože v této Sněmovně jsme toto zvýšení prostě přijímali před, nevím, dvěma a půl lety, nějakou takovou dobu to je - a co se vlastně změnilo proti té době podle vás předkladatelů krom toho, že samozřejmě se ukazuje, že různé pobytové služby mají různě jisté nebo nejisté financování a činí jim to problémy. To vůbec nerozporuji, prostě bylo by pro ně pohodlnější mít ten vyšší příspěvek na péči. Je to situace, kde přitom u chronicky nesoběstačných pacientů by se zase nabízelo i v této situaci se bavit o téhle změně. Vím, že příspěvek na péči velmi pracně vyřizují hospice, tam to taky funguje. A ta moje otázka je, co vás přesvědčilo, kvůli čemu, kvůli čemu jste si řekli, že půjdete do téhle změny a že to zvýhodnění terénu a péče doma vám přestalo dávat smysl.
Děkuji.
Cílem této dávky, která se poskytuje na základě posouzení těchto potřeb, je umožnit si nakupit služby od laiků či profesionálů a co nejdéle setrvat v přirozeném sociálním prostředí, tedy doma. ODS i poskytovatelé sociálních služeb od počátku s tímto řešením nesouhlasili. Kvituji proto, že dnes máme tento materiál na stole a tato nerovnost se, doufám, narovná. Jde opravdu o systémové řešení, neboť potřeba péče je dle přiznaného stupně závislosti stejná a nemění se přechodem do pobytové sociální služby nebo naopak. Není tedy důvod, aby stát některé příjemce příspěvku na péči podporoval významně méně než jiné. Ještě bych chtěl dodat, že pokud jde o reálné využití příspěvku, musím doplnit, že stále schází důsledná kontrola jeho využívání na rozdíl od pobytového zařízení, kde se celý příspěvek vrací do systému a využije se na skutečnou péči v terénu, kdy může dojít a dochází k jeho zneužívání v neprospěch ošetřované osoby. Kontrola z pozice státu není téměř žádná, pracovní úřady, které to mají na starosti, jsou v hlubokém záklonu úkolovém i personálním.
Rok a půl toho, že lidé, kteří v dětských skupinách jsou angažovaní, rozbíhali je, udělali tady vykrytí slepých míst na mapě, které nebyl schopen pokrýt stát, tak to zvládli včetně firem, institucí, a tady přijde návrh paní ministryně, který prostě přinesl obrovskou míru nejistoty. Děkuji za pozornost.
Tak nyní dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Marek Výborný a potom se připraví paní poslankyně Alena Gajdůšková. Tak prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.
Ale bohužel, tak jak byl napsán Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak z mého pohledu, dámy a pánové, to je typické a klasické sociální inženýrství. Nic jiného. Já nerozumím tomu, proč by tady neměla být zachována možnost svobodné volby těch rodičů. Proč tady chceme nějakým způsobem likvidovat dětské skupiny, ať už prostřednictvím financování, věkových limitů? Tam je tolik diskriminačních věcí, které útočí na rodiny, rodiče, které fakticky likvidují systém, který tady po roce 2014 v rámci dětských skupin vznikl. A když se podíváte na ty desítky prohlášení dětských skupin, fungujících dětských skupin, tak ty mají dvě obavy. Jednak z toho, že ten zákon fakticky, pokud by byl přijat bez těch pozměňovacích návrhů, tak tady způsobí to, že fakticky ty dětské skupiny budou zlikvidovány, a to už nemluvím o tom naprosto nesmyslném přejmenování na nějaké jesle. Jo, to se vracíme někam hluboko, hluboko zpátky.
Já jsem benevolence sama.
Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně. Určitě se shodneme na tom, že nám všem jde o děti, o rodiny s dětmi, o to, aby si rodiny mohly zvolit svoji cestu, jak se postarat o děti, jak spojit starost o děti s řešením svých kariérních drah. No, ta díra vznikla v 90. letech a bylo to tlačeno zejména KDU-ČSL, ale i dalšími pravicovými stranami, když se prostě zrušily jesle, bez náhrady. Dnešní návrh zákona, který projednáváme, je dotažení, systémové dotažení celé této záležitosti, slaďování rodinného a pracovního života a hlavně péče o ty malé děti. Ale k tomu si určitě řekne paní ministryně Maláčová. Já jsem chtěla skutečně jenom se ohradit proti tomu, že bychom dělali něco nějakou amatérštinou nebo sociálním inženýrstvím. Děláme to, co naše děti a co naše rodiny potřebují.
Tak nyní vystoupení paní poslankyně Gajdůškové strhlo řadu faktických poznámek. Takže jako první paní poslankyně Věra Kovářová, dále paní poslankyně Jana Černochová, poslankyně Olga Richterová a poslanec Jan Čižinský, stále faktické poznámky.
Ano, sladění rodinného a pracovního života, to byl jeden důvod. Co se týče toho věku, tak tady bych se možná chtěla zastat paní ministryně Maláčové, protože si myslím, že to nebylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by rezolutně trvalo na tom, že tam musí být děti jenom do tří let v těch jeslích, ale že to bylo Ministerstvo školství. Jinak skutečně vznikne skupina rodičů, kteří nebudou mít kam dát své dítě. A já bych chtěla znát jeho názor na to, jakým způsobem bude tedy Ministerstvo školství podporovat výstavbu nových mateřských škol, tak aby bylo místo dostupné pro všechny.
Já musím říct, že mám takové malé déja vu, protože stejnou filipiku jsem tady s paní kolegyní Gajdůškovou, vaším prostřednictvím, vedla někdy před rokem a půl, možná dvěma lety, kdy jsem se důrazně ohrazovala proti tomu, že by jesle byly zrušeny a že za to mohou lidovci. Jsem v komunální politice 23 let, na Praze 2 jsem dlouhé roky starostkou a máme jesle dokonce dvoje. Zřizovali jsme je na druhé adrese. Takže se důrazně ohrazuji proti tomu, že tady paní Gajdůšková neustále tvrdí, že jsou jesle rušeny bez náhrady. Není to pravda.
Vážnost situace a její možné celospolečenské dopady vyžadují věcná a právní řešení. Ty zajistí nejen personální stabilizaci lékařské posudkové služby a plynulé a včasné posudky s minimalizací posudků vydávaných po zákonné lhůtě, ale i sociální jistoty osobám se zdravotním postižením. Děkuji za pozornost.
Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Olga Richterová.
Jenom velice stručně, protože lékařské posudkové službě jsme se vlastně hodně intenzivně věnovali na výboru i mimo něj. Takže děkuji za tohle.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Nezazněl návrh na vrácení nebo na zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Nikdo jiný výbor nenavrhuje. Hlasujeme tedy o přikázání garančnímu výboru, tedy výboru pro sociální politiku. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je zde ještě návrh na přikázání jinému výboru? Končím projednání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli.
Já požádám o změnu zpravodaje, protože paní poslankyně Ožanová není přítomna, a navrhuji sebe.
Ano, pane poslanče. A protože jsme ve druhém čtení, tak o tom nemusíme hlasovat, takže budete působit v roli zpravodaje. Děkuji. A teď prosím paní ministryni Janu Maláčovou, aby se ujala slova.
Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně. Cílem návrhu je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem. Předkládaný návrh zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z praktických poznatků při práci s technickými zařízeními. Navrhované věcné změny se týkají zejména vymezení pojmu "vyhrazené technické zařízení" včetně členění jednotlivých druhů "zdvihací, elektrická, plynová a tlaková", požadavků na bezpečnost provozu těchto zařízení a ochranu zdraví při práci po dobu jejich používání, stanovení předpokladů pro odbornou způsobilost osob, způsobu ověřování odborné způsobilosti k činnostem na těchto zařízeních, stanovení výkonu státní správy na úseku bezpečnosti provozu těchto zařízení, dále pak vymezení povinností právnických podnikajících fyzických a fyzických osob dotčených materií návrhu zákona, formálního zakotvení evidence odborně způsobilých osob a oprávnění a také stanovení poplatku za odbornou činnost pověřené organizace. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přijetí tohoto zákona je nezbytné k nastavení efektivnějšího zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení, ale také k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí. Proto vás žádám o jeho podporu.
Děkuji. Pan zpravodaj Roman Kubíček nás seznámí s projednáním v hospodářském výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Garančním výborem byl ustanoven hospodářský výbor, tisk byl dále přikázán výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu. Tato věc bude opravena v soupisu pozměňovacích návrhů.
Ano, pan poslanec Novák je zpravodaj výboru pro bezpečnost k tomuto tisku.
Nikdo tady nechce likvidovat dětské skupiny. Já bych připomněla, že na rozdíl od valné většiny z vás jsem u zrodu dětských skupiny stála, měla jsem svoje vlastní dítě v dětské skupině, pomohlo mi to sladit práci a rodinu. Takže my to dobré, co zafungovalo, bereme a rozvíjíme to, zavádíme státní financování, zvyšujeme kvalitu té služby a stropujeme příspěvek rodičů, aby to byly dostupné jesle pro každou pracující rodinu, ne pouze pro vyšší střední třídu. A ještě jedna věc. To znamená na obrovské investice pro obce, aby si mohly při každé mateřské školce vybudovat jesle. To znamená, že ta otázka, že budou rodiny rozvážet děti po různých zařízeních, není správná, kvůli tomu věkovému zastropování, protože my očekáváme, že obce se těchto investicí chopí - a bavíme se o třech, možná i pěti miliardách korun, a vybudují si při každé mateřské školce i jesle. To znamená, že děti do tří let budou v jeslích a od tří let budou v mateřské školce. Bude to zastropované, bude to dostupná kvalitní služba a všichni budou spokojení. To je cílem. Nechceme elitní školky. V Praze průměrně šest tisíc korun. Dokonce mně jeden kamarád nedávno řekl na otázku, proč nemá i druhé dítě v dětské skupině - proč nemáš i druhé dítě v dětské skupině? Víte, co mi řekl? Jako kdo si to může dovolit? To znamená, nikdo je nechce likvidovat. To, co bude chybět na příspěvcích od rodičů, to dá stát. Ale musíme také pohlídat, aby ty dětské skupiny šetřily. Aby neplatily předražené nájmy, aby si tam zbytečně neplatily tzv. předražené manažery a podobné věci.
Tak nyní dvě faktické poznámky. Takže jako první vystoupí paní poslankyně Olga Richterová a připraví se pan poslanec Jan Čižinský.
Děkuji, paní ministryně, za reakci. Protože jsem byla oslovena, tak ještě zareaguji. Paní ministryně řekla: to dobré vzít a rozvíjet. Proč tam tedy dáváte ten strop věku? I jsem vysvětlovala, že se to vrátí na odvodech na daních. Je to rozpočtově neutrální, když se tomu věnují jiné země, jak se jim vyplatí péče o malé děti. A nerozumím tomu proto, že je to neodůvodněné, že tam není prostě řečeno, v čem to pomůže těm rodinám a těm lidem. Úřednicky to bude vypadat strukturovaně, vypadá to jako škatulka, ale za mě to nedává ten praktický běžný smysl. To je ta moje námitka.
Tak nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Čižinský.
Děkuji. Chtěl bych požádat o data, jak jsme na tom s dostupností mateřských škol a péče o děti mladší tří let. Pokud je mi známo, tak tato data k dispozici nejsou. Já jsem skutečně zastáncem co největších kapacit, co nejdostupnějších kapacit. Takže prosím, nikdo mi nevkládejte, nebo někomu tady, kdo to neříkal, že bychom byli proti té dostupnosti, že by tady někdo hájil nějaké vysoké náklady pro rodiče, skutečně, to já v žádném případě nehájím. Když ale slyším, že vedle každé mateřské školy vzniknou jesle, tak musím říct, že to je bohužel naivní. Co bude posuzovat. Já tady neplaším úplně zbytečně.
Děkuji, pane předsedající. To má být od roku 2024 to nové věkové rozlišení pro jesle a mateřské školky. Takže proto ten jasně srozumitelný systém. Není to nějaká novota, je to věc, která funguje v Německu, Holandsku, Francii, ve všech skandinávských zemích, tam jsme si to odkoukali. Myslím si, že to jsou země, které jsou pro nás příkladem, a jdeme tou cestou. Do tří let jesle, kvalitní, intenzivní péče, šest dětí na pečující osobu, pokud je tam dítě mladší jednoho roku, tak maximálně čtyři děti na jednu pečující osobu. A co se týká dotazu pana poslance Čižinského. Takže mohu je zaslat ještě jednou, mohu je tady předčítat, neudělala jsem to, protože jsem tady chtěla zkrátit čas vystoupení.
Tak nyní dvě faktické poznámky.
To je první část. Z tohoto důvodu doporučuji Sněmovně, aby postoupila tento tisk do druhého čtení.
Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo. To je hned první věc, která rozhodně není nekonfliktní, jak říkají předkladatelé. A teď se dostáváme k té provázanosti s tím předchozím bodem, poněvadž lidé, kteří jsou plně odkázáni na asistenci ve všech úkonech každodenních, jsou často lidé, kteří si zároveň snaží udržet alespoň nějakou samostatnost skrze vlastně plánování té osobní asistence. A co se tady navrhuje, je, že se bude pravidelně valorizovat - že se navýší ty maximální limity a pak se budou pravidelně valorizovat. A já souhlasím s valorizacemi a souhlasím s tím, že prostě je inflace, je to příznak naší reality, musíme s tím počítat, ale proto jsem se ptala v tom předchozím bodu, jak se vyrovnáme s tím, že by prostě dávalo smysl zejména u lidí naprosto odkázaných na podporu druhých fungovat samostatně a umožnit jim právě valorizaci toho příspěvku na péči. Už byl odůvodněn v obecné rozpravě.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji.
Také děkuji. Já bych se rád přihlásil v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu 7839, který jsem zdůvodnil v rozpravě obecné.
Nyní pan poslanec Jan Čižinský. Připraví se kolega Bauer, ale ten tady není. Už ho vidím, už se blíží. Pan kolega Čižinský.
Takže já jsem v předchozí debatě ty návrhy zdůvodnil.
Pan poslanec Jan Bauer je připraven také do podrobné rozpravy. Poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě. Děkuji. Podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně? Nemá zájem. O jejím pokračování rozhodneme na jednání politického grémia. Těším se s vámi zítra v 9 hodin. Budeme pokračovat v 87. schůzi, a to v pořadí třetích čtení, tak jak bylo odpoledne schváleno.
Jde nám zejména o dobře nastavené smlouvy o poskytování služby péče, jejich dodržování a také dodržování standardů kvality. Novela počítá s účinností od 1. července tohoto roku a nové financování bude zajištěno od 1. ledna příštího roku. To představuje dostatek času na to, přizpůsobit se nové situaci, ať se jedná o věk dětí, název zařízení či kvalifikaci pečujících osob. Zároveň pro tuto dobu na Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytneme přes metodickou podporu v rámci projektu s touto novelou zákona souvisejícího veškerou potřebnou podporu. jesle pro nejmenší s plynulým přechodem do mateřské školky nejpozději od září roku, kdy dítěti budou alespoň tři roky. Reálně tomu tak bohužel vážně je. Proto chceme nově v tom stabilním financování nastavit měsíční normativ na dítě a výši normativu bude stanovovat každoročně vláda. To znamená, že částky nejsou součástí novely. Základním principem ale nebude již reálná docházka, jako je tomu dnes, ale smlouvy s rodiči. Dnes totiž se výše příspěvku odvíjí od toho, jak je dítě nemocné.